To je ten ideový střet, a je legitimní. Mezi občany, kteří preferují jeden ideový pohled, a druhý. Proto se střídaly vlády levice, pravice, momentálně vládne vláda levice, která v tomto případě, a jsem rád, aspoň její významná část, nebo významnější část, nebo velká část podporuje náš pravicový koncept, který věří v rozum našich lidí a našich občanů. Já tenhle pohled sice respektuji, ale absolutně nesdílím. Mají jedno, dvě, tři děti. To je rozumný pozměňující návrh, který náš klub určitě podpoří, který má spíš symbolické dopady do státního rozpočtu, ale má velké dopady do morálního ohodnocení těchto rodin a těchto rodičů, a měli bychom to podpořit všichni. To není žádná velká částka.
Takže to je jaksi situace, která je svým způsobem velmi mimořádná. Já se nedivím, že vlastně ani nejde ji zaštítit koaličním štítem, že se prostě v této věci koaliční partneři, menšinová vláda nedohodla. Ale logicky, když tedy vláda je menšinová, a dokonce nedohodnutá, tak se vytváří hlasovací koalice úplně jinak v tom politickém spektru. No a pochopitelně teď je otázka, kdo jak bude hlasovat ve finále a do jaké míry jsou jeho argumenty promyšlené, odpovídající postoji voličů, a do jaké míry se používají argumenty pokrytecké. Chceme se ale zadlužovat každý rok? A nebavili jsme se náhodou i na půdě této Sněmovny o tom, že bychom rádi konsolidovali ty veřejné finance, to znamená, že bychom jaksi šlápli i na ten pedál brzdný a že by tedy v podstatě ty dluhy měly v nějakém čase v horizontu skončit a ta ekonomika by se měla ozdravovat jinými mechanismy? Rovná daň, to slovo rovná je svého druhu iluzorní v tom, že to je rovnost formální, nominální, ale nikoliv sociálně reálná. Má je prostě pro svou, bych řekl, ještě pozvednutější ekonomickou úroveň někdy v budoucnu. Takže tohle si lidé nakonec uvědomí. Nemysleme si, že jim to nedojde. A my to samozřejmě i od svých voličů někdy chytáme, když diskutujeme o tom, že toto řešení je sice provizorní, ale nějaké, protože řeknou: Tak fajn. Já se taky těším, že dostanu tu stovku, ale ty poslanče... A to nejsme v té kategorii dvoj-, troj-, čtyřnásobku průměrné mzdy. A samozřejmě ano, pomůžou si víc ti s těmi většími příjmy. Když to změníme, no tak nevrátíme ty peníze do kasy. Dokonce i sociální demokracie teď navrhla tedy těch 19 a 23, ale ještě v létě jsem sledoval, že diskutovala o různých variantách. Také říkali tři sazby, něco podobného, jako máme my. Asi argument solidarity to nebyl, protože těch více sazeb má především solidární funkce, nikoliv fiskální, tam ty peníze prostě nevyděláte zrovna. Pokud schválíte obojí, tak to nebude jenom těch 70 miliard, budou to další peníze navíc. Ale objektivně je to šance na daňovou optimalizaci a ty podniky to prostě využívat budou. Ale dost těch konkrétních čísel. Třetí poznámka, mám jenom čtyři, tak se neděste. A toto je výpadek, který se nejenže promítne do státního rozpočtu, nejenže nám zkomplikuje úhradu veřejných služeb - a tady nesouhlasím, že čím méně státu, tím lépe pro svobodného daňového poplatníka, stát máme také od toho, aby udržoval silné, kvalitní a dostupné veřejné služby, včetně penzí a zdraví. No tak ty peníze prostě nebudou. A to nemluvím o odložených strukturálních reformách. Tak co s tím uděláme? No, logicky letos jsme to udělali tím, že jsme přeposlali, díky dluhům jsme přeposlali nějaké ty kompenzace. V rozpočtu na příští rok plánované nejsou. Čili logicky, když ty obce přijdou o ty peníze, no tak asi se vytvoří politický tlak a budeme to muset znovu řešit. To má ale jeden základní problém. Ale my nevyrábíme nové peníze. My bychom ještě o tu částku umenšili státní rozpočet. Takže zkrátka z této pasti se budeme muset nějakým způsobem dostat. Ale samozřejmě nějaké ponětí o dohadování mám. Takže pokud budu pracovat s variantou, že to projde, tak si myslím, že to je hlavně o politické odpovědnosti těch, kteří se pro tuto variantu rozhodli. Protože to nelze udržet jako stabilní prvek daňového systému. Prostě nelze. Buď se bude muset škrtat, anebo budou pokračovat dluhy. Já za nás říkám, že škrtat nechceme, byť zkvalitnit stát, racionalizovat jeho strukturu ano. A dluhy, doufejme, že nechceme dokonce všichni. My tu dluhovou spirálu chápeme jako riziko. Takže před námi zkrátka je rozhodnutí, jak ty věci narovnávat. Pochopitelně, že o tom bude debata před volbami.
Než dám další slovo panu poslanci Ferjenčíkovi, tak bych chtěl uvést na pravou míru některé věci.
Děkuji za slovo. Tak přijďte sem k tomu stolu a řekněte: končíme, nedohodli jsme se, státní rozpočet, respektive daňová reforma nebo daňové změny jsou tak zásadní, že prostě to dál nejde.
S přednostním právem předseda klubu ODS Stanjura, připraví se pan předseda klubu - prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pan předseda Jakub Michálek byl překvapen tvarem, způsobem rozhovoru, interview Mladé fronty DNES Andreje Babiše. Určitě jsem nebyl překvapen. Myslím, že to byl standardní rozhovor nezávislé novinářky z Mladé fronty a premiéra, který s Mladou frontou nemá nic společného. Má přesně hodnotu toho, když vládní poslanci interpelují, a já nebudu říkat dvě minuty, pět minut, minuta, dvě minuty, já to zkrátím. Přijde pan premiér a říká: Dělám, co můžu, fakt nám to jde. A přijde pan premiér a řekne: Ano, máte pravdu. A přesně v tomto duchu jsou rozhovory v Mladé frontě DNES, případně v Lidových novinách, s panem premiérem. Takže já překvapený nejsem. Tehdy Andrej Babiš se nějak rozvášnil, přišel na mikrofon a říká: Už toho mám dost, všecky tradičné strany neurobily nic, co se týče důchodové reformy, já ji za tři týdny předložím do Sněmovny, a to bude pecka. - Už je to pět let. Takže tohle se nedivte, to je docela výrazný posun za pět let v těchto novinách. To už dávno nejsou respektované noviny. A pak druhý, minimalistický, který vlastně aspoň vytváří minimální dobu na to, aby se naše firmy na to připravily, a posouvá účinnost tohoto opatření o jeden jediný kalendářní rok. My tento návrh nepodpoříme, my jsme ten slib nedali.
Děkuji. Ono nemusíte chodit daleko, podívejte se na situaci z dnešního jednacího dne Sněmovny, a sice otázku střetu zájmů. Tak jenom tolik ukázka toho, jakým způsobem se proměňuje žurnalistika. Připomenu, bývaly doby, kdy novináři, členové redakce Mladé fronty DNES dokázali otevřít takovou kauzu, že to znamenalo odchod premiéra Grosse. Ale znovu tady žádám paní ministryni financí. Vyargumentujte to. A stejně to, co jsem tady říkal před čtyřmi hodinami, tu otázku, že to legislativně možné je. Najednou vidíte, přichází váš koaliční poslanec Onderka. Po dohodě s legislativou jednoznačně ukázal, že to jde.
Dlouhou dobu se vede diskuze, zda mají politici dostávat náhrady. Nepřemýšlíte, že byste je zrušili a šetřili tímto směrem? Pan premiér odpovídá statečně: Dobrý nápad. Doporučím to ministryni Schillerové, aby to navrhla, protože za ty náhrady si třeba jeden pan bývalý premiér koupil byt. To je podle mě fakt přežitek a nechápu, proč by politici měli dostávat příspěvek na kancelář nebo na bydlení. Stejně tak jestli si začnou všichni politici ANO platit kanceláře, ve kterých se setkávají s voliči, ze svého.
Mám tady dvě faktické poznámky a dvě přihlášky s přednostním právem.
Děkuji za pozornost. A samozřejmě prosím o podporu tohoto návrhu.
Totiž k základnímu vzdělání v minulosti patřily politické vtipy. A já si dovolím vám teď jeden z nich z té dávné doby, kdysi dávno, vám chci sdělit. A té přehlídky se zúčastnili takoví zajímaví lidé. Alexandr Veliký Makedonský, ten byl už takový spíš velký stratég a ten byl nadšen, když tam vezli rakety. To bylo takové krásné, když tam jely jedna raketa za druhou, a on říká: Tohle je ono. To bych nemusel rozetnout ani ten gordický uzel. Já kdybych měl tyhle noviny a držel v ruce tu Moskevskou pravdu, tak by se nikdo nedozvěděl, že jsem prohrál u Waterloo.
A poprosím o klid v jednacím sále. Přátelé, jestli se chceme dobrat nějakého zdárného konce, tak bychom se měli zklidnit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A za třetí. Já to předám paní zpravodajce písemně.
Jestli paní ministryně chce vystoupit s faktickou poznámkou, tak může, protože s přednostními právy tady mám někoho jiného.
Já jsem teď byla se s legislativou - prostě překvapeně, že to tedy doporučila. Teď to ještě analyzuje rychle moje legislativa, a po tomto datu bude bod nula. Daně budou nula, říká paní doktorka. Takže co? Tak jestli chcete daně nula, to si myslím, že asi nechceme. Takže já upozorňuji, že to skutečně není tak jednoduché. My samozřejmě v naší konsolidační strategii tam nějakou, něco jsme tam prostě napočítali. Napočítali jsme tam stav podle vládního prohlášení, ale prostě nebudeme přece něco podsouvat příští politické reprezentaci. Takže velmi důrazně varuji před tím návrhem.
Dvě faktické poznámky - pan poslanec Roman Onderka a pan poslanec Ferjenčík. Docela se nám to tady začíná rozjíždět.
Mohu říct "pokusím se o něco".
Nyní vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, pane ministře zdravotnictví, dovolím si přednést stanovisko sociálně demokratického klubu. Pane ministře zdravotnictví, děkujeme za to. Historicky zmíním španělskou chřipku, ne abychom se báli, ale abychom si byli absolutně jistí, že stejně jako naši předchůdci, i my dokážeme znovu žít své normální životy a díky vědě a medicíně najít cestu z epidemie ven. Stane se to. Nebylo to a ani to nebude lehké, ani snadné, ani rychlé, ale stane se to. Nouzový stav znamená, že nouzově po nezbytnou dobu vláda může omezit shromažďování lidí, může nasazovat na pomoc ve zdravotní či sociální péči hasičské sbory, policii, armádu. Zde se to děje především při zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory. Nečiní tak s radostí, není to cíl, ale prostředek, jak mít znovu svou zemi, naše životy bez nouze, neomezené a plnohodnotné. Jak mít zemi i občany v bezpečí. Je to stav dočasný, který pomine. Protože každému se změnil život v zaměstnání, v rodině, v podnikání, dá se říci, že každý o něco přišel nebo o něco přichází. Bohužel se zvyšuje i počet rodin, co přišly o to nejdražší, někoho blízkého, a to i přes neuvěřitelnou snahu lékařů a sester tomu zabránit. Píšete nám o tom, že už nemáte sil tento stav dále snášet. Píšete, že jen část vašich dětí se může normálně učit ve škole, a ještě celý den v roušce, ač jde o malé děti. O omezení živností píšete, obavách ze ztráty bydlení, ekonomické situace, o tom, že jste se nemohli rozloučit se svými blízkými v nemocnici, protože jejich odcházení a COVID-19 překvapil i ošetřující lékaře. Ano, proto jsme v nouzi. Všechny tyto situace žijeme s vámi. Chceme bezplatné dobrovolné a systémové testování dospělých pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách. Chceme zejména pro doposavad otevřené mateřské školy a speciální školy zajistit ochranné pomůcky. Chceme systém vyrovnávání nerovností, které přirozeně vznikají, ne nějaký případ ad hoc, který bude látat vzdělávání toho kterého dítěte, ale systém, který zvedne republiku a národ, abychom v příštím roce zajistili, že budeme využívat maximálně školní družiny, vychovatele, vychovatelky, mládežnické organizace, domovy dětí a mládeže, sportovní kluby, turistické kluby, zkrátka všechny tyto organizace, aby v rámci neformální pedagogiky podpořily vyrovnání rozdílů, dohnání toho, co se nestihlo, zkrátka abychom všichni pomohli učitelům a učitelkám a rodičům situaci zvládnout, napravit a narovnat a aby všichni měli jistotu, že to tak zkrátka bude, že to je jistota a že to tak bude fungovat. Chceme postupné stažení studentů z pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních. Dámy a pánové, já děkuji našim studentům a studentkám, že jak v případě vysokoškoláků, tak středoškoláků odvážně, vědomi si toho, jakou profesi studují, na jakou profesi se připravují, a v souladu s ní pomohli zdravotnickým zařízením, nám všem v hledání a zajištění dostatečné zdravotní péče. Skutečně si toho velice vážím. Ministr zdravotnictví určitě potvrdí, že toto možné je, takové přístupy existují. Chceme také zajištění bezpečí zaměstnanců v nepřetržitých provozech, směnách, bezpečnost práce, ochranných pomůcek, cest do zaměstnání i ze zaměstnání. Tohle je každodenní realita každého zaměstnance, každé zaměstnankyně, chceme, aby toto fungovalo. Děkujeme těm zaměstnavatelům, kteří v tomto pomáhají již nyní. Věříme, že toto je možné. Upozorňuji, že to bude na obou komorách Parlamentu, nebude to jednoduchá práce.
Děkuji. Pokud s tím kolega Stanjura souhlasí, že pan poslanec Ferjenčík, který byl přihlášen, ztratil pořadí. Normálně bych vás měl dát, pane poslanče, na konec. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych v rozpravě přispěla svým názorem a názorem Starostů a nezávislých na návrhy, které se především týkají zrušení superhrubé mzdy. Musím říci, že rozhodnutí vlády, že si právě v době krize zásadně podlomí své příjmy, a ohrozí tak stabilitu veřejných rozpočtů, tak to my za Starosty a nezávislé, samozřejmě za samosprávy, můžeme jen obtížně přijmout. Samosprávám však musí být tyto propady nahrazeny souběžně, a to pomocí změny rozpočtového určení daní, což je můj pozměňovací návrh, který najdete pod číslem 6623, a je právě podmíněn tím, že bude schválen pozměňovací návrh pana poslance Babiše, tak, aby krajům a obcím kompenzoval ty obrovské výpadky, které tímto hrozí. To myslím, že je obrovská chyba. Jaké jsou celkové dopady daňových změn na rozpočty krajů a obcí? Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem. - Takže tady vidíme, jak se ten poměr vyrovnává. Je výrazem záměru vlády o narovnání vztahu mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem, že má dojít k trvalému propadu příjmů samospráv o více než desetinu jejich příjmů? A pokračuji dále z programového prohlášení: Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti. - Tak myslím, že to jsme jasně viděli, kdy byl předložen tento pozměňovací návrh. A jen připomínám, že tedy v programovém prohlášení vlády je, že bude zrušena superhrubá mzda, navrhne se snížená sazba z hrubé mzdy ve výši 19 % atd. Dále si dovolím uvést další část z programového prohlášení vlády: Místní a regionální rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostupnosti veřejných služeb, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi. Zajištění místního rozvoje závisí na obcích a krajích, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Konec citace z programového prohlášení. - A co to znamená, tento pozměňovací návrh? Samosprávy budou muset zásadně omezit své investice, ale také zajištění veřejných služeb. O dostatku prostředků pro zajištění místního rozvoje ani nemluvě. Rozpočty obcí zajišťují bezpečné užití veřejných zdrojů pod veřejnou kontrolou občanů, přičemž jejich investice jsou investovány přes regionální firmy a podnikatele. Pokud zde vláda přehnaně poukazuje, a paní ministryně opakovaně, na dostatek finančních prostředků na účtech obcí, stojí v kontrastu k obrovskému vnitřnímu dluhu na infrastruktuře. Obce vždy své uspořené prostředky investují a šetří si na spoluúčast v projektech či do návratných projektů. Když tady koukám na pana předsedu Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, jestli pak, pane předsedo, víte, o kolik přijde Prostějov? Až tam přijedete a zeptáte se starosty, jak se má. A jak budou postupovat obce a kraje v případě trvalého poklesu svých rozpočtových příjmů? Obce nebudou v současné krizi v kombinaci s dopady zrušení superhrubé mzdy schopny plně pokrýt své provozní a mandatorní výdaje. Nepochybně u všech samospráv dojde k razantnímu poklesu investičních výdajů, ke snížení schopnosti kofinancovat evropské projekty či projekty s povinným vlastním výdajem příjemce a také dojde k oslabení schopnosti samospráv je realizovat, což samozřejmě pro stát bude mít velmi nebezpečný dopad. Na závěr mi dovolte konstatovat, že takto negativní dopady na rozpočty samospráv nemají v minulosti obdobu. Žádný přijatý zákon neměl na samosprávy takový skokový dopad. A to bylo například v souvislosti s důchodovou reformou a zvýšením DPH v roce 2012, došlo ke snížení sdílených daní právě v rozpočtovém určení daní. V případě zvyšování daní tak vláda souběžně upravovala příjem samospráv snížením sdílených daní a v případě nynějšího snížení daní naopak vláda žádný podobný návrh ve prospěch samospráv nepředkládá.
Nevím, kdo z vás všech v těchto zemích nějakou dobu pobýval. A až úsměvné se zdá, že třeba v jedné z těchto zemí se problém boreliózy vyřešil tak, že se řeklo, že není. Nemáte nemoc, nemusíte léčit. Toto ale u nás prosím určitě nechceme. Pokud se týká Afriky a ostatních chudých zemí, tak si pamatuji, že na odděleních onkologické péče, kde jsem s jednou z irských charit pobýval a pomáhal při léčbě a vzdělávání místních lékařů, jsem viděl tolik malých dětí se stupněm čtyři, tudíž maximálně rozběhlým nádorovým onemocněním s metastatickým rozsevem, kolik jsem jich v životě neviděl u nás dohromady. Takže tyto země pochopitelně mají statistiky úplně jiné a nějaký koronavirus jim je nezmění. Tam umírají lidé v tisících a ve stovkách tisíc na to, na co naši lidé neumírají. Nemůžeme se srovnávat s těmito zeměmi, zaplať pánbůh, že se s nimi ani srovnávat nemusíme. Je mi nesmírně líto a prosím boha o to, aby se zlepšila situace v těchto zemích, ale nesrovnávejme se s nimi. My jsme někde jinde a buďme za to prosím vděční. Hrdě se k tomu hlásím. Vymysleli jsme ho na Ministerstvu zdravotnictví po konzultaci s experty, epidemiology i ostatními. Ano, souhlasím s tím. Máme strach a ten strach nás rozděluje. Proč se prosím proto děsíme navzájem často nepravdivými informacemi? A byla zde zmíněna i svoboda, respektive zde bylo zmíněno, že nemáme svobodu. Já si vzpomenu na jeden citát, který se mi líbil. Byl to, když ho budu parafrázovat, citát, který říkal, že až budeme chodit po Karlově mostě a moci nadávat na vládu, tak máme svobodu. Důkazem toho je tato Poslanecká sněmovna. Můžeme zde všichni vyjádřit svůj názor, můžeme ho vyjádřit do médií, takže prosím svobodu máme. Je to jenom způsob, jakým se Evropská unie, kam patříme a chceme patřit, snaží pomoci těm, kteří budou cestovat. A určitě je jednodušší vyjet s kartičkou v kapse, než si před každým přechodem hranic nechávat provádět vyšetření. Nic ví, nic míň.